Kdo je proti? Budeme pokračovat bodem 171, což je
Teď ještě pár poznámek k pozměňovacím návrhům, které byly Senátem přijaty. Netýkají se všechny kariérního řádu, některé se týkají i funkčních příplatků pro jednotlivé funkce. K bodu 10 senátora Papouška. Senát považuje za zcela zbytečné definovat pět dalších nových činností, které jsou specializované. Návrh zároveň sjednocuje snížení přímé pedagogické činnosti, které by nově platilo pro všechny specializované činnosti, což je dost podstatné. K sedmému bodu senátora Vystrčila. Není v současné době nárokový, jeho výše závisí pouze na finančních prostředcích, které má ředitel školy k dispozici.
Než dám slovo panu ministrovi s přednostním právem, tak tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Karel Rais, po něm paní poslankyně Pastuchová, poté pan poslanec Brázdil. Prosím pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý den. Automaticky asi půl miliardy jde na vybranou instituci. Já to pak řeknu, dodám.
A z pozice záchranáře si myslím, že je to i nebezpečné, protože by mohl někdo zakopnout a stát se tu úraz.
A to si myslím, že je pro blaho České republiky a právního řádu v České republice. A snad ještě mohu využít tento prostor ze své pozice na hospodářském výboru. Avizuji, že máme schůzi hospodářského výboru svolanou na zítra, takže bychom i tento bod zítra do programu schůze přidali a projednali ho tak, aby byl připraven pro třetí čtení na té zářijové, 60. schůzi Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu zpravodaji, ale v roli vystupujícího v obecné rozpravě, panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Dále máme s faktickou poznámkou pana poslance Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Paní a pánové, já bych se chtěl ohradit proti pochybnostem, které tady předřečník sdělil, o kvalitě některých zákonů, které opouštějí tuto Sněmovnu. Kdyby to řekl někdo z opozice, která má méně hlasů než vládní koalice a nemůže tak úplně ovlivnit výsledek, který opouští tuto Poslaneckou sněmovnu, tak by se to ještě dalo pochopit. Ale pan kolega Kolovratník je součástí velmi silné vládní strany, a může to tudíž ovlivnit, a pokud tedy tuto Sněmovnu opustil podle jeho názoru některý ze slabších kusů, tak potom je to i jeho vina a rád bych, aby se k ní přiznal.
To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, rozpravu končím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Celé odůvodnění, asi čtyřstránkové, je součástí toho pozměňovacího návrhu. Jako druhý návrh navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení a prosím, aby se o něm ve třetím čtení hlasovalo.
Prosím, pane poslanče. Jestli nikdo, tak v tom případě mohu podrobnou rozpravu ukončit, zeptat se, jestli je zájem o závěrečná vystoupení. Připomínám, že obecná rozprava byla ukončena. Zazněla závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje a k hlasování o přednesených návrzích nebylo možné přistoupit, neboť Poslanecká sněmovna už nebyla schopna se usnášet. Prosím tedy pana poslance Krákoru, aby přednesl návrhy, o kterých můžeme hlasovat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro toto přikázání jako garančnímu výboru.
To bychom měli požadovat pravidelně.
Já vám děkuji.
Myslím, že je možné otevřít rozpravu a pokračovat.
Rozprava je otevřena.
Tak můžeme pokračovat.
S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Malé okénko pro pana kolegu Sklenáka: nemůžeme jednat.
Děkuji. No, rozhodnu ze své pozice.
V první části se navrhuje změna občanského soudního řádu tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány z výtěžku zpeněžení bytu přednostně, v pořadí za pohledávkami nákladů státu. V druhé části se předkládá změna zákona o veřejných dražbách tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány přednostně s pohledávkami první třídy. A třetí část návrhu se týká insolvenčního zákona a taktéž zařazuje pohledávky za správu domu do skupiny uspokojované přednostně. Ve všech uvedených případech se přednostní uspokojení navrhuje do výše 10 % výtěžku. Senát projednal tento návrh v několika čteních a provedl proti původnímu návrhu řadu doplnění. Návrh byl projednán jak s Ministerstvem spravedlnosti, tak s Ministerstvem pro místní rozvoj, která jsou gestory těchto právních předpisů, a podle jejich dispozic byl upraven.
Děkuji paní senátorce za její uvedení tohoto bodu. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Farský.
Děkuji za slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já sám jsem pořádal dva semináře v Poslanecké sněmovně, které se zabývaly problematikou společenství vlastníků jednotek, byť to vzniklo z jiného popudu a z jiného titulu, z vymáhání pohledávek po neplatičích. Nicméně zástupci jak družstev, tak i těch bytových jednotek byl právě často zmiňován tento problém. To jsou v podstatě eventuálně dluhy po neplatičích. Já si myslím, že po diskusích i se zástupcem ombudsmanky by tohle téma stálo opravdu za otevření. A toto je velmi rozumný návrh, který pomůže situaci řešit. Já jsem rád, že - jak jsem slyšel - panuje konsenzus, že i vláda podpořila tento návrh.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Adamec.
Děkuji. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Ptám se na závěrečná slova paní senátorky, případně pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Myslím si, že je pro tyto děti potřeba udělat opravdu maximum.
Já děkuji panu senátorovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ve ZDVOPech jsou pak děti do té doby, než se najde dlouhodobé řešení jejich situace, ať už jde o návrat do rodiny, pěstounská péče, adopce či v krajním případě umístění do ústavního zařízení. Jsou to krizová zařízení, která nemusí (?) být neustále k dispozici.

Podle ZDVOPů se přitom náklady na neobsazené lůžko, což znamená zajištění personálu, energií a dalších výdajů, pohybují mezi 18 až 26 tisíci měsíčně. U ubytovaných dětí pak nejsou propláceny dny, kdy jsou děti na vícedenních pobytech u svých příbuzných, budoucích náhradních rodin či třeba na dětských táborech.

Musí se spoléhat na ad hoc dotace a vyrovnávací příspěvky ze státního rozpočtu či rozpočtů územních samosprávných celků, jak už jsem říkala.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně - pardon, s přednostním právem - dá přednost dámě - paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Pan předseda Sklenák s přednostním právem, prosím.
Dobré odpoledne. Kdo je proti? Přerušuji tedy tento bod. Děkuji panu senátorovi Zdenku Papouškovi.
Ale osobně je mi to líto, protože by to skutečně řešilo situaci znevýhodněných dětí.
Nicméně tady Senát suploval vládu. Proč to vaše vláda dávno nepřipravila? Proč to projednáváme v devadesátce, sto dnů před volbami! A pokud se tam objeví kontroverzní body, o kterých máme pochybnosti, o kterých bychom rádi debatovali...
Nyní pan poslanec Miroslav Opálka, poté pan ministr financí, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ten zákon, to byl průšvih a ukázalo se to brzo. Ale neřekl celou pravdu pan kolega Stanjura. Bohužel se tak nestalo.
A moc se těším, až tady bude někdo ukazovat prstem na dva kluby, které dneska zavetovaly, a tím znemožnily přijetí zákona, který bude dělat cenové kontroly nad 44 miliardami korun. Já už u toho nebudu, takže se na to ani nemohu těšit. Já nemám žádnou pravomoc, jak bych nezávislé orgány donutil k tomu, aby dělaly cenové kontroly. Vy jste to teď zablokovali, takže příští ukazování prstem bude na ty dva poslanecké kluby, které to udělaly. Ta novela byla velmi jednoduchá a byla velmi účinná!
Doufám, že to stihnu za dvě minuty, dvě inspirativní vystoupení mých předřečníků. To je úplně stejné. Pan ministr Pilný, místo aby ukazoval prstem, by se měl podívat do zrcadla a tam nalezne viníka. A když ne, tak ať se podívá na fotku svého předsedy. Volební období končí za sto dnů a vy obviňujete nějaké kluby, že vám nevyhověly v devadesátce k něčemu. I když podle pana zpravodaje, nevyvrátil jste, že ty kontroly být mohou. A patří do exekutivy, nebo nepatří? Tak to přece vůbec není! Ale abych se vrátil k tomu, kdy jsem se přihlásil poprvé.
Kdo je proti? Děkuji vám. Podle pořadu schůze máme před sebou bod
Ty hlavní argumenty jsem jménem skupiny předkladatelů, jménem skupiny poslanců, uvedl v prvém čtení. Já jsem se účastnil projednávání v hospodářském výboru. My jsme i reagovali na některé legislativně technické výhrady vlády.
V tomto smyslu je i formulováno usnesení hospodářského výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 1089 ve znění předloženého poslaneckého návrhu zákona. Tolik v tomto úvodním slově mě jako zpravodaje. Konstatuji, že jsme k tomu materiálu, k tomu sněmovnímu tisku, do této chvíle obdrželi tři pozměňovací návrhy. Z informací, které jsem zjistil, tak první z nich, poslance Zbyňka Stanjury, zároveň předkladatele, on si to asi okomentuje sám, je to spíše legislativně technická úprava, jak jsem pochopil.
Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli chcete využít svého přednostního práva v rozpravě. Tak v tom případě prvním přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela.
Přeji vám krásné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Projednáváme poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1089, jsme ve druhém čtení. Je to iniciativa Hospodářské a Agrární komory. Typicky to jsou obecní vyhlášky.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji. Já nevím, o čem tady mluvíme, kromě útoků. To přece není vůbec o ministrovi. Ale nejste odborník ve školství, tomu rozumím. Prosím vás, jak chcete přitáhnout mladé lidi? Ředitelů a zástupců ve školách zase tolik není, aby mohli všichni povýšit do této pozice. Ale můžeme jim nabídnout, aby dělali pozice, které ve škole musíme dělat. A můžeme je za to i zaplatit nad rámec. Plošné odměňování už dlouhodobě nebude. A zvyšovaly platy v minulosti jenom sociálně demokratické vlády. A pokračuje se v tom. A nikdo nezpochybňuje, že učitelé musí být zaplaceni. Ale zároveň tam jsou pozice, pro které si ty lidi musíme vychovat a musíme je zaplatit. Co je špatného na tom, že učitelka dostane zaplaceno za to, že se věnuje malým kolegům? Já si myslím, že na tom nic špatného není. Že logoped, který se bude věnovat nad rámec a dělá mi systémově logopedii, dostane zaplaceno za to, že se tomu věnuje systémově. To je práce navíc v té škole! A že má snížený úvazek. V pořádku. Utečou nám do soukromého sektoru. A to, že bude vybudována podpora v regionech - vždyť to přece potřebujeme, aby ti učitelé spolupracovali, aby každý nedělal všechno sám na koleně. Ať to dělají společně! A samozřejmě co se týká ředitelů. Každý ředitel je učitel. Pokrývá ho to didakticky. On přece může taky dělat tu specializační činnost. Proč by za to neměli být zaplaceni?
Děkuji, pane poslanče.
Jenom jeden příklad. Pak byste si museli položit otázku, proč mnohem vyšší sumy byly v minulém období zajištěny na propagační aktivity daleko větších projektů. To, že tady mluvíme o tom, že odstartoval ten projekt. A poslední věc. Jenom vám chci říci, že ty výroky, které jsou mi připisovány, nejsou pravdivé.
Byla jsem požádána, abych už nevystupovala, ale já to musím udělat. Pane ministře, tohle to je tedy lživá věc? Tohle jste nenapsal vy? Dobře.
Máte slovo, pane poslanče.
Nevím, co je to textově negramotný, ale je to pravděpodobně někdo, kdo nebude úplně kvalifikován pro to, aby působil jako učitel. Těch 20 tisíc evidentně ten deficit ještě zvyšuje. A zdůrazňuji, je to hodnocení stavu od ministra školství. Píše tam, že uvádí tento status na pravou míru. A kdybych parafrázoval ten další text, co tam je, tak z toho vyplývá, že byl extrémně pobouřen těmi nepravdami, které tam jsou, a reagoval, jak píše - občas reaguji emotivně. Tímhle ta řečnická otázka má evidentně tzv. asertivní formu. Kdyby to byl ministr školství, který je jenom řadovým politikem, tak bych řekl no, sociální demokracie nemá velkou zásobu kvalifikovaných kandidátů, tak fajn. Je tohle model, který předpokládáme u těch kvalifikovaných učitelů, že je budou hloupé odpovědi žáků nebo studentů přivádět do emočního stavu, že je začnou učitelé urážet? Není tohle podnět, kvůli kterému bychom se měli zamyslet nad tím, kdo třeba připravuje učitele na pedagogických fakultách?
Pozice České republiky vůči Německu, Kanadě a pobaltským zemím možná bude lepší, to ano, ale jestli nám to bude v budoucnu něco platné, to nevím. Dovolte mi na závěr už jenom jednu poznámku. To jsou prostě čísla, která musíme mít na paměti.
Než dám slovo panu poslanci Okamurovi, tak s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
To, co tady komunisti předvádějí poslední dobou, je skutečná nehoráznost. A jeden z vašich členů to tam viděl! Tabla s mrtvými syny, kteří nedělají nic jiného, než brání své legitimní území.
Fakticky pan předseda Kováčik, potom pan poslanec Černý a potom pan poslanec Ondráček. Prosím.
Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Dovolte mi, abych s poukazem na Ústavu České republiky a demokratické zvyklosti pozvedl jemně obočí nad tím, co tady právě v řeči předřečníka zaznělo. Já se za to skutečně hluboce, hluboce všem občanům, kteří vás volili, protože vy jste ta správná hráz proti komunismu a Rusku, těm se omlouvám. Všem ostatním, kteří nám dovolují, a nejen nám, ale i vám ostatním, kteří jste tady za jiné politické strany, říci svůj názor, se neomlouvám, ale naopak děkuji, že jste nás vyslechli. A že i naše argumenty, které reprezentují názory značné části obyvatelstva této země, naslouchají, poslouchají a také respektují.
Pan poslanec Černý, potom pan poslanec Ondráček, potom pan předseda Kalousek.
Dámy a pánové, to, co předvedl kolega Laudát, je docela úsměvné.